V tento moment vypluly na povrch názory mnohých eurohujerů požadujících, aby při vyjednávání podmínek odchodu byla Evropská unie vůči Velké Británii nekompromisní. Domnívám se, že k této situaci vzhledem ke vzájemným obchodním vztahům nemůžeme být lhostejní. Vždyť Velká Británie je po Německu a Slovensku naším třetím nejvýznamnějším exportním trhem. A ani v případě dovozu nejsou naše vztahy rozhodně zanedbatelné.
Až pod tlakem pan rektor jmenoval etickou komisi. Složil ji z děkanů, tedy svých podřízených. Tato komise by se však měla zabývat podle mého názoru hlavně odpovědí pana rektora Ludwiga, že plagiátorství je normální. Paní ministryně, souhlasíte s názorem pana rektora Ludwiga, že plagiátorství je běžná praxe na našich univerzitách? V odpovědi panu předsedovi Zlatuškovi píšete, že vyčkáte závěrů etické komise. Věříte, že etická komise jmenovaná rektorem bude rozhodovat o rektorovi objektivně? A jaký by měl být podle vás závěr, pokud se opravdu o plagiátorství jedná?
Prosím, pane poslanče.
Vážený pane ministře, z médií jsem se dozvěděl o záměru pražského investora rozšířit vaňovský přístav v Ústí nad Labem o sklad nafty a olejů. Aditivované pohonné hmoty potom nakonec skončí v autocisternách, které je budou rozvážet. V oficiálním oznámení stavby pro město a krajský úřad projektant uvádí, že stavba nebude mít významné negativní vlivy ani na veřejné zdraví, ani na životní prostředí. To potvrdila i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Obyvatelé Ústí nad Labem se ale na mě obracejí s obavami, že při povodních bude hrozit únik nafty a olejů do Labe. Dále mě zajímá ještě jeden aspekt celé věci.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji za slovo. Proces zatím nebyl ukončen. Výrok závěrů zjišťovacího řízení, který bude mimo jiné vydán také na základě vyjádření veřejnosti a dotčených orgánů státní správy, tedy v této chvíli nelze předjímat. Informace v něm obsažené dle sdělení příslušného pracovníka, který toto stanovisko vydával, nezakládaly k obavám ohledně podcenění havarijního stavu ze strany předkladatele.
Děkuji.
Chci se vás v souvislosti s tímto tématem zeptat na následující otázky. Mají někteří dotčení aktéři s uveřejňováním problém? Zachrání něco občan, když se bude moci dívat do nevýhodně uzavřené smlouvy? Kolik je na sekci registru smluv pod Ministerstvem vnitra zaměstnáno pracovníků? A do jaké kategorie spadají podle služebního zákona? Jaké finanční náklady vynaložilo Ministerstvo vnitra na zřízení registru smluv? A kolik stojí jeho provoz? Kdo začerňuje nepovinné údaje na uzavřených smlouvách? Podle mých informací to například na určitých ministerstvech dělají jednak řadové úřednice a rovněž právníci. Je to rozděleno do dvou kategorií. Takže opět nejednoznačnost.
Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane ministře, předem své interpelace bych vám chtěla poděkovat. Je na vás spoleh, na interpelace na rozdíl od některých ministrů docházíte. Nicméně začnu zostra. V obecné rovině nepochybuji o tom, že autorské poplatky se platit musí. Otázkou je ale to, co je konkrétně zpoplatněno a samozřejmě v jaké výši. Souhlasíte se mnou, pane ministře? Pokud ano, otázka je, co se s tím dá dělat. Je to tedy špatný zákon. I špatný zákon musíme dodržovat, ale měli bychom se ho snažit změnit. A k tomu směřuje moje otázka. Jak by se měl autorský zákon změnit, aby nedocházelo k takovým excesům, jakého jsme svědky? Jaká je představa Ministerstva kultury? Co a kdy bude předloženo Poslanecké sněmovně, aby se zamezilo dramatickému zamezení autorských poplatků? Děkuji za odpověď.
Děkuji. Tvorba sazebníků kolektivních správců a přiměřenost jimi stanovených sazeb odměn pro zastupované autory a další nositele práv bývá předmětem kritiky uživatelů předmětu ochrany. V nedávné době odstartoval novou vlnu této kritiky podnět, který u Ministerstva kultury a u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uplatnilo Sdružení místních samospráv České republiky spolu s řadou obcí a jejich svazů. Týkal se konkrétně kolektivního správce OSA, který, jak zde zaznělo, pro příští rok výrazně zvýšil sazby odměn požadovaných za užití reprodukované hudby. Podnět ministerstvo řádně prošetřilo a vyřídilo v rámci svých zákonem vymezených pravomocí. Uvedené sdružení bohužel nevyužilo možnosti, kterou mu dává stávající autorský zákon, totiž přihlásit se u kolektivního správce, který je pak povinen vyžádat si jeho stanovisko k navrhovaným sazebníkům. Ministerstvo kultury není jinak než kontrolou dodržování předepsané procedury oprávněno vstupovat do těchto v zásadě soukromoprávních vztahů státní regulací sjednávaných sazeb. Tento návrh je součástí aktuálně projednávané vládní transpoziční novely autorského zákona. Cílem je zajistit nejen plnou transparentnost tvorby sazebníků, náležité odůvodnění jakékoli její změny a širší možnost uživatelů se k nim vyjádřit, ale zároveň i efektivní vymahatelnost plnění všech s tím souvisejících povinností kolektivních správců. Novela bude příští týden opětovně projednána v garančním výboru, kde budou diskutovány pozměňovací návrhy.
Děkuji panu ministrovi za jeho slova. Paní poslankyně má doplňující otázku?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nepřítomná paní ministryně, moje interpelace, kterou neřeknu celou, souvisí s předchozí interpelací, která se týkala komplexní péče o rodiny, které se rozpadají nebo nejsou plně funkční. Vy jste tam, paní ministryně, vystoupila. Vy jste řekla, jak by to bylo hrozné, kdyby se to stalo vašim dětem nebo ve vaší rodině. Je to váš resort a ve vašem resortu se něco takového děje. Musím říci, že s jednou z těch matek jsem strávila několik hodin a je to prostě neuvěřitelné. Ty děti budou navždy po celý život poznamenány.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Podle posledních informací byly veškeré spory ukončeny a byla uzavřena standardní smlouva o úhradě zdravotní péče podle požadavků VZP. Protonové centrum je tedy nyní standardním ambulantním pracovištěm, které poskytuje zdravotní péči ozařování protony na základě indikací komplexními onkologickými centry. Chci vás proto požádat o sdělení, zda tento stav, tak jak jsem přečetl v předchozím, zda tento stav bude setrvalý, nebo zda a za jakých podmínek uvažuje Ministerstvo zdravotnictví o vytvoření nového komplexního onkologického centra právě v Protonovém centru Praha. Děkuji za případnou odpověď.
Děkuji panu poslanci.
Mám jednu otázku, která se týká avizovaného omezení průjezdu nákladní dopravy Prahou. Chci se zeptat pana ministra, jaká opatření chystá, pokud se Praha rozhodne zamezit průjezdu nákladní dopravy. Proto chci vědět, zdali je na to Ministerstvo připraveno a jaká opatření chystá. Taková míra pohrdání Poslaneckou sněmovnou tu nikdy nebyla.
Děkuji, pane poslanče, a souhlasím s vámi. Jeho interpelace tedy propadá.
Sdružení se mohlo přihlásit u kolektivního správce. Takže tato věc je posuzována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Současně chci poukázat na další důležitou věc.
Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, těší mě, že máte pochopení pro odpor obcí a měst v otázce skokového zvýšení autorských poplatků.
Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Jenom velmi stručně. Dotace jsou poskytovány na zařízení, která jsou uvedena v seznamu způsobilých výrobků a technologií. Ten seznam vede Státní fond životního prostředí a jeho účelem je pomoci žadatelům o kotlíkové dotace, aby se mohli orientovat na trhu s dotovanými kotly. Na základě těchto certifikátů mohou být zapsáni na seznam doporučených výrobků podpořených z kotlíkových dotací. Všechny výrobky, které jsou zapsané na tom seznamu, musí splnit stejné podmínky a jejich uvedení na seznamu znamená, že výrobci deklarují splnění podmínek spalování v ekodesignu, což je doloženo právě díky certifikátům z nezávislých akreditovaných zkušeben, které jsou si na trhu Evropské unie rovny. Výrobce kotle dodal potřebné certifikáty. Byl tedy pořízen arbitrážní posudek. Ten arbitrážní posudek z nezávislé akreditované zkušebny v Polsku, který byl předložený výrobcem kotle, naplňuje v případě spalování hnědého uhlí a dřevinných pelet požadované hodnoty. Čili nastala situace, kdy vzhledem k rozdílným měřením v několika různých nezávislých zkušebnách, které jsou akreditovány národními orgány, došlo k naměření rozdílných hodnot. To je samozřejmě věc, která je velmi složitá pro Ministerstvo životního prostředí, aby ji nějakým způsobem zhodnotilo, ani mu to navíc nepřísluší. My si uděláme jasný přehled o tom, jak letos proběhlo čerpání investičních finančních prostředků v jednotlivých rezortech. Dám dva naprosto konkrétní příklady. Máme tady investiční programy, kde je poměrně velký převis poptávky. Jsou to programy, které se týkají třeba posílení kapacit mateřských nebo základních škol v kompetenci obcí, kam jsou poskytovány dotace ze strany třeba Ministerstva školství nebo Ministerstva financí. Máme tady převis poptávky u investičního programu, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, který se týká třeba domů pro seniory. To znamená, pokud se ukáže, že v těchto programech je rychlejší čerpání, pak si myslím, že bychom v jejich prospěch měli přesunout finanční zdroje i v průběhu rozpočtového roku tak, aby se zajistilo plynulejší čerpání investic ze státního rozpočtu. A druhá věc.
Děkuji, pane premiére.
To je prostě o ničem, protože tady dneska zase skoro žádný z ministrů není. Já jsem chtěl interpelovat paní ministryni ve věci povinnosti, nebo zaváděné povinnosti obcí zajistit sociální bydlení, tak jsem chtěl vědět, jak to v praxi bude vypadat. Ale paní ministryně tady není, takže si tu interpelaci nechám na příště.
Děkuji. Pan poslanec Soukup bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance. Což nelze, protože interpelujete pana ministra vnitra. Ano, děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Ninu Novákovou, aby přednesla svoji interpelaci na také omluvenou paní ministryni Marksovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Taktéž se obracím k nepřítomné paní ministryni, ale přece jenom jsem se rozhodla, že to řeknu. Vážená paní ministryně, v naší zemi neexistuje ministerstvo pro rodinu či jiné ministerstvo, které by rodinu chápalo jako pozitivní a nedotknutelný komponent společnosti. Proto mě znepokojuje, že sílí pohled na rodinu jako na sociální problém, a tomuto pohledu odpovídají také metody, které uplatňuje vaše ministerstvo. Máme v zahraničí dobré příklady, například v Německu nebo v Rakousku. V Německu například Cochemský program. Člověk se, paní ministryně, nerodí s kompetencí být dobrým manželem nebo partnerem, a dokonce se ani nerodí, kromě biologické možnosti, se schopností být dobrým rodičem. Ptám se vás tedy, paní ministryně, jestli kromě umísťování dětí do ústavu realizujete také programy a podporujete programy, které přinášejí rodinám komplexní psychologickou, mediační, vzdělávací podporu. To by byla opravdu věc, která by nebyla drahá a byla by to investice, která by se vyplatila.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní ministryně, ve středních Čechách, ale i v Praze se několik posledních dní hovoří o návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Důvod, proč vzbudila tolik pozornosti, spočívá v tom, že se dramatickým způsobem zmenšuje oblast touto vyhláškou vymezená. Pochopitelně vznikají obavy nejen na straně dotčených městských částí, ale i středočeských obcí a měst, které tento zvrat nechápou.
Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď.
Důvody a cíle. První. Jednak je to prováděcí vyhláška k danému zákonu. Aglomerace v té minulé byly vymezovány z pohledu regionalistického, tedy zejména z hlediska dojížďky za prací nebo vybavenosti, a to se také změnilo. Tento projednávaný návrh vyhlášky vymezuje aglomerace jako kompaktně zastavěná území, která je nutné chránit před hlukem. To je v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, který za aglomeraci považuje urbanizované městské území, ve kterém žije více než 100 tisíc obyvatel. A teď doufám, že jsem částečně - s úsměvem říkám polopaticky - reagovala na dotaz paní poslankyně proč.
Chci se vás proto dotázat, zda souhlasíte s názorem, že myslivost je jedinečným souborem činností, jež by neměly zůstat bez povšimnutí, a že by i spolky věnující se myslivosti měly patřit mezi ty, jež mohou status veřejné prospěšnosti získat. V tuzemských podmínkách jde o desítky tisíc osob, které věnují svůj volný čas nejen lovu, nýbrž hlavně péči o zvěř a o její stanoviště.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. To je věc občanského zákoníku. My to nemůžeme v tomhle zákoně ani udělat. Tak jak mi to tady popisujete, já na to nejsem odborník, ale jeví se mi, že by myslivost mohla být takovým veřejně prospěšným zájmem. My předvídáme mechanismy, aby se ta judikatura sjednocovala. Můj osobní názor je, že ano, že by mohla aspirovat na tento status.
Děkuji panu ministrovi za jasnou a vyčerpávající odpověď.
Ale pokud vidím zpackanou komunikaci Ministerstva školství s velvyslanectvím neexistujícího státu Palestina a následnou omluvu velvyslanectví Státu Izrael ve věci hlavního města Izraele, je otázkou, zda prvním klientem školicího systému zmiňovaného Domu demokracie by neměli být právě ministerští vrcholoví manažeři. Rozumím tomu, že ne všichni vaši poradci jsou experti na mezinárodní právo. Vždyť jsou tam i tací, kteří byli právoplatně odsouzeni a jsou specializováni víceméně na to, jak šikovně z instituce vytáhnout peníze.
Bude jí odpovězeno písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane kolego. To, co jste řekl, je trochu rádio Jerevan. A je určitým smutným paradoxem, že tuto záležitost řeší Ministerstvo životního prostředí a ne Ministerstvo průmyslu a Česká obchodní inspekce, protože té by to spíš náleželo. Tak jak jste správně řekl, je určitý seznam způsobilých výrobků. Asociace podniků topenářské techniky vlastně prověřovala všechny ty kotle, a znovu říkám, ani Státní fond životního prostředí tady není od toho, aby prověřoval jednotlivé kotle. Je to totiž jako s auty nebo s jakýmkoli výrobkem.
Dříve než přistoupíme k ústním interpelacím, dovolte mi načíst omluvy. Dalším bodem našeho pořadu jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Podobná situace byla mediálně prezentována už několikrát a týká se Státního pozemkového úřadu, kdy ředitelka Státního pozemkového úřadu údajně nemá a nesplňuje podmínku délky praxe, aby vykonávala takto vysokou funkci, a přitom se v této záležitosti nic neděje. Nebo jaký je váš názor na tuto kauzu?
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Nicméně na úvod bych rád řekl, že jedním z cílů služebního zákona bylo to, aby politici neovlivňovali služební vztahy, respektive aby je mohli ovlivňovat jen u vrcholných úředníků, a to zákonem stanoveným způsobem. Jmenování ústředního ředitele nebo ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu je v působnosti státního tajemníka Ministerstva zemědělství, jehož nadřízeným orgánem je náměstek ministra vnitra pro státní službu, v tomto případě tedy pan doktor Josef Postránecký. Do působnosti tedy tohoto náměstka do tohoto systému nelze politicky zasahovat. Touto věcí se náměstek ministra vnitra pro státní službu už zabýval. Zabýval se tím už na základě podnětu pana Davida Ondráčky, ředitele Transparency International, Česká republika, který se vlastně na něj obrátil už v květnu letošního roku. Náměstek ministra vnitra pro státní službu tu věc posoudil a neshledal žádné skutečnosti, které by mohly vést k zahájení přezkumného řízení v této věci. Vše výše uvedené také vyplývá i z Metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu číslo 6 z roku 2015 ze dne 17. srpna roku 2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení na obsazení služebních míst státních zaměstnanců a představených. Podle vyjádření Ministerstva vnitra je tedy irelevantní, zda inženýrka Maradová splnila, či nesplnila požadavek zákonné praxe, jako stávající vedoucí služebního úřadu ho na základě výše uvedeného splňovat nemusela. Státní tajemník Ministerstva zemědělství v posuzování skutečnosti, zda tedy paní Maradová splňuje všechny zákonné požadavky, nemohl postupovat jinak než inženýrku Maradovou vyhodnotit jako žadatele, který splňuje požadavky podle zákona, a to z toho důvodu, že stanovisko výše uvedeného nadřízeného služebního orgánu, to znamená náměstka pro státní službu , je v dané věci závazné.
Prosím, máte slovo.
Někdo mě chce pozlobit. V jiném případě... Pane předsedo, jestli nemáte zájem...
Mám zájem, ale čekám, až dostanu slovo.
Nemusím tedy přerušit schůzi kvůli něčemu jinému, pouze na poradu klubu KSČM. Sejdeme se v 11 hodin. Připomínám, že v 11 hodin, protože je čtvrtek, můžete přednést návrhy na změnu pořadu schůze.
Tento výklad je potvrzen i závaznou metodikou, kterou vydává náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. To znamená, v té době nebyl účinný služební zákon. Podle toho, co se objevilo v médiích, v čem je spatřován problém ze strany policie, tak paní Vesecká nesplňovala podmínky podle energetického zákona. To znamená, tady skutečně nebyl uplatněn a ani nemůže být uplatněn zákon o státní službě a je tam úprava, která se týká energetiky, energetického zákona, a to je zřejmě důvod, proč tato věc je takovýmto způsobem posuzována.
Nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Připraví se paní poslankyně Bohdalová.
Vážený pane premiére, jak jistě všichni víme, tak zdravotnictví je sektor, který se nějakým způsobem dotýká každého občana naší země. Aby byla zajištěna kvalita zdravotní péče, musí být dostatečná i odměna, což je motivace zdravotnických pracovníků mimo jiné. Proto se ptám, jakým způsobem se vláda stará o to, aby naše zdravotnictví bylo stabilní, efektivní a aby se i nadále rozvíjelo.
Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně. My se snažíme posledních dva a půl roku, abychom situaci v oblasti poskytování zdravotní péče stabilizovali. To znamená, základními kroky, které jsme podnikli, bylo zajistit dostupnou kvalitní zdravotní péči pro pacienty. A pro to, abychom mohli zajistit dostupnou kvalitní péči, tak jsme přijali kroky, které tuto dostupnost podpořily. Já chci připomenout, že jsme i na základě vládního programu a koaliční smlouvy zrušili poplatky ve zdravotnictví, snížili jsme daňové zatížení léků. To znamená, tam se daňové zatížení snížilo z 15 % daně z přidané hodnoty na 10 % daně z přidané hodnoty.